Návrh byl zamítnut.
Děkuji, vážený pane předsedající. Komunistická strana Čech a Moravy cítí odpovědnost vůči všem občanům naší země. Jsem přesvědčen, že je to krok, který znamená odpovědný přístup k tomu, jakým způsobem se vypořádáváme s tím, že něco lidem slíbíme. A ty jsou mnohdy mnohem těžší, mnohem problematičtější, ale je to odpovědný přístup, který od nás občané České republiky vyžadují.
Děkuji za slovo. Měl jsem zde drobný pozměňovací návrh, který se týká navýšení rozpočtu armády, a navazoval jsem na slib, který dal pan premiér. A tady dovolte, kolegyně, kolegové, abych ocenil přístup sociální demokracie. Jsou si také vědomy toho, co znamená prozápadní orientace České republiky. Anebo to neplatí a premiér je lhář, protože neplatí to, co říká na kamery, neplatí to, co slibuje, neplatí to, co zaznívá veřejně.
V tom případě bychom se mohli přesunout k závěrečnému hlasování, protože o všech návrzích skutečně bylo hlasováno. Poprosím o klid. Ptám se, kdo je pro.
Máme ještě doprovodné usnesení. Je to doprovodné usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby aktivně bojovala proti daňovým únikům nadnárodních korporací, a zvýšila tak daňové příjmy státního rozpočtu.
Pan předseda poslaneckého klubu SPD. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem dostal na lavici pouze pozměňovací návrh pana poslance Ivo Vondráka, jinak nemám žádný.
Ano, pane předsedo, není to žádný problém, máte na to právo, zařídíme to. Pan předseda Poslanecké sněmovny.
Takže jestli ano, tak potom nezbude než přerušit.
My jsme byli u těch jednání, my máme rámcový přehled, to samozřejmě máme, víme ty principy, ale to je závažné hlasování, které ovlivňuje celou Českou republiku.
Prosím, máte slovo. To bych měl chápat jako procedurální návrh. Je to procedurální návrh, o něm dám hlasovat. Já ho pro jistotu zopakuji, ať nemáme nějakou nejistotu. Je to prosím všem srozumitelné, o čem budeme hlasovat? Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu ve třetím čtení.
Nikdo nemohl předpokládat, že covid se potáhne celý rok. V opačném případě by nastalo vázání výdajů. To jsou všechno ty důvody, proč ty peníze potřebujeme.
Druhá věc.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji za slovo. Nikdo nemůže věřit tomu, že 15. února došly peníze. Mechanismus toho, jak přesouvat peníze, popsal některý z mých předřečníků - se souhlasem rozpočtového výboru. Nic akutního nehrozí. To je vratka daně z příjmu fyzických osob. Tam žádný výdaj stát nemá. Paní ministryně má pravdu v tom, že kompenzace městům a obcím už je výdaj. Chápu, že vláda přichází s úpravou rozpočtu klidně v polovině února, ale myslím si, že máme projednávat řádným způsobem. Paní ministryně, jak dlouho tu novelu připravovalo vaše ministerstvo?
Děkuji.
Není splněno deset dnů.
Připraví se pan poslanec Jan Jakob.
Žádná věcná souvislost tam prostě není. Řekl jsem, že podnikatelům se platit dá, a obcím, za sedm měsíců. Pokud ne, pokud chceme svazovat to, co se svázat nedá, tak vy rozhodnete, že se na živnostníky vykašlete.
Pan poslanec Jan Jakob vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji.
Pan poslanec se podíval mým směrem, když mluvil o tom vydírání. Chci se důrazně ohradit vůči tomu, že jsem kohokoli vydíral.
No, k tomu státnímu rozpočtu jednoduchá poznámka. Přicházíte s tím, že to proženete v legislativní nouzi, jako kdybyste si přišli koupit deset housek na krám. To je přece naprosto nemyslitelné. Tehdy jste, paní ministryně, argumentovala, jak je všechno v pořádku, jak je to sestaveno řádně, jak všechno odpovídá. KDU-ČSL nikdy neříkala, že se mají snižovat platy učitelům, sestrám, hasičům, policii, armádě, komukoliv. To z naší strany nikdy nezaznělo. Já jsem zde mluvil o tom, že tato vláda, byť minimálně, nepřišla se snahou nějaké konsolidace a alespoň nějaké úspory. Ani to jste neudělali. To mě na tuto vládu mrzí.
Děkuji. Prosím. Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Jan Skopeček.
Já bych chtěl stručně zareagovat na paní ministryni, na to, co říkala o pomoci lidem. Snížit daně na dluh tak, aby to ti samí daňoví poplatníci nakonec museli splatit i s úroky, to není pomoc, to je hloupost. To za prvé. Za druhé. Těch sto miliard nám teď chybí na to, abychom mohli pomáhat těm, které skutečně vážně zasáhla ta aktuální koronavirová a ekonomická krize. Těch sto miliard chybí. Vy nám neustále opakujete, kolik že by stály ty naše návrhy.
Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Ondřej Benešík.
Děkuji za slovo. Také zareaguji na slova paní ministryně. Paní ministryně se chlubí přesnou prognózou Ministerstva financí. Za to je určitě dobré analytiky Ministerstva financí pochválit, nicméně to není zase tak důležité. To důležité, paní ministryně, je, že ty prognózy se dělají proto, aby rozpočty byly sestaveny realisticky. A to se Ministerstvu financí v posledních letech nedařilo. Proto my chceme, aby to projednávání bylo podrobné.
Děkuji za přesné dodržení času.
Ale na konci března, to znamená, kdy ta pandemie a to uzavření ekonomiky na to měly naprosto minimální, spíš žádný dopad, tak už bylo skoro 45 miliard. Takže pokud tady budeme mluvit o predikcích Ministerstva financí, tak já jsem velmi skeptický v tom, že jsou velmi, ale velmi nepřesné.
Děkuji, pane předsedající. Takže já říkám, tam, kde ten ministr, který chce hledat, který ví problémy a je schopen řešit ty problémy, tak je umí najít. Vždycky se najde to nějaké řešení a já myslím, že od toho jsme politici, abychom to řešení hledali.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová.
A kolik to bude stát? Bude to stát sto miliard. Tak ten argument je chybný. To za prvé. Za druhé jsme chtěli aspoň nějaký náznak konsolidace veřejných financí. A to, co jste, paní ministryně, uvedla, že to bude až na další politické reprezentaci, tak to může už být pozdě. My jsme po vás na rozpočtovém výboru chtěli slyšet aspoň nějaké body, jakým směrem by se Ministerstvo financí mohlo ubírat při konsolidaci veřejných financí.
Děkuji za těch 5 miliard na ty odměny. A určitě to má naši podporu. A tam skutečně kraje v tuto chvíli tu sekeru mají. Čili pozor, abychom si nepletli ty dvě kupičky. Těžko můžeme z odměn dofinancovávat sociální služby.
Děkuji.
Pouze dodám, jsem moc rád, pane premiére, že jste přišel, protože tento můj pozměňovací návrh umožňuje to, abyste splnil slib, který jste veřejně dal, a to je to, že armádě vrátíte peníze, které jste jí sebrali při schvalování rozpočtu na letošní rok. Armádě jste 5 miliard vrátili, za to díky. Ale slib, který jste dal veřejně, je, že již v lednu jim celou částku vrátíte. Takže v současné době tady máte možnost, abyste podpořil můj pozměňovací návrh, a tím splnil svůj slib.
Děkuji. Prosím.
A výpadky tržeb se týkají právě veřejné dopravy. V souvislosti s vlnou pandemie koronaviru a dalšími mimořádnými opatřeními v roce 2020 významně klesl počet cestujících ve veřejné hromadné dopravě. Samozřejmě že tuto výzvu chápeme. Několikrát jsem interpelovala pana ministra Havlíčka a žádala jsem ho, zda by nezvážil také jistou kompenzaci pro kraje právě za výpadky tržeb. Navrhujeme -
Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy v sále o klid. Já chápu, že se blíží hlasování. Nicméně tomu tak ve skutečnosti úplně není.
V loňském roce tato částka nebyla vyčerpána a je jasné, že nebude vyčerpána ani v roce letošním. Proto si myslím, že by bylo dobré krajům částečně kompenzovat tyto výpadky tak, aby se nemusely rušit spoje, aby byly spoje zachovány, protože veřejná doprava je rozhodně velmi důležitou součástí pracovní i rekreační mobility.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl připojit k návrhu na vrácení k přepracování, pokud nepadl. Ale vím, že někteří kolegové ho avizovali, tak ho podávám - se lhůtou, jestli se nemýlím, tak je tam minimální lhůta 20 dní, ale nevím, jestli to platí v tomto formátu projednávání novely, tak v této lhůtě, pokud je to nutné. My jsme hrdí na to, že jsme prosadili navýšení slevy na poplatníka, která nebyla valorizovaná o inflaci.
Děkuji. Není zájem.
Pan zpravodaj je už připraven. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Ten pozměňovací návrh má vlastně osm stupňů a ty stupně se liší podle dat. Tak já bych vždycky řekl, k jakému datu hlasujeme, aby to bylo naprosto zřejmé. Osmička je pak zase datum.
Řádným státním rozpočtem na rok 2021, který Poslanecká sněmovna schválila v listopadu, jsme vyslali jasný signál, že nastavený směr je správný, a budeme v něm pokračovat. Kromě toho, že platný rozpočet na letošní rok zvýšil investice do budoucnosti země, zásadně navýšil výdaje do zdravotního systému, školství, zvýšil životní úroveň důchodců, přinesl také nemalé úspory, což je něco, na co se trochu záměrně zapomíná. Míra těchto úspor ve výši 5 % provozních nákladů státu byla samozřejmě nastavena tak, aby nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a nezhoršila ekonomická očekávání. Počítáme totiž s pozvolnou konsolidací. Chceme se vrátit do standardních podmínek bez vyvolání recese. Seberozhodnější konsolidace s opakovanými recesemi v zádech prostě svých cílů nikdy nemůže dosáhnout. Ano, je to odlišný přístup ke konsolidaci, než jsme viděli v minulém desetiletí. Počítáme také se zmrazením platů úředníků a státních zaměstnanců, a jsem opravdu ráda, že v Poslanecké sněmovně prošlo i zmrazení platů ústavních činitelů. Klesat budou i kapitálové výdaje bez unijních prostředků, protože budou postupně doplňovány o zdroje z nových nástrojů Evropského společenství. A rozhodně v tom hodlám pokračovat. A přicházím i se systémovými změnami, jako je novela zákona o rozpočtových pravidlech, kterou schválily obě komory Parlamentu, která zastavila růst státního aparátu. Za chvíli se dostanu k podrobnému rozpadu položek, kvůli kterým vláda schválila novelu tohoto zákona o státním rozpočtu, o jejíž podporu vás žádám. Bude z něj patrné, že tím nejpodstatnějším důvodem této novely je pomoc lidem. Tu nemají na zaplacení nájmu, energií, chybí jim peníze na pomůcky pro děti do školy nebo prostě jen trochu důstojný život. Naší povinností je tyto lidi nenechat padnout na kolena, ale zintenzívnit pomoc a upravit ji tak, aby jejím sítem nepropadl nikdo ze skutečně potřebných. Chtěla bych zdůraznit, že pro pokračování a zintenzivnění této přímé pomoci je novelizace rozpočtu nezbytnou podmínkou. Prostě není možné tady chodit k řečnickému pultíku, upozorňovat na smutné příběhy lidí a zároveň odmítnout novelu, bez které tyto lidi házíme přes palubu a bereme jim i záchranný kruh. Mrzí mě a nerozumím tomu, proč opozice tvrdí, že nemůže rozpočet podpořit. Jedna opoziční koalice argumentuje tím, že nesouhlasí se snížením daní zaměstnanců, které tato předloha reflektuje. Domníváte se, že nechat lidem více peněz je chybou, že stát by s těmito desítkami miliard naložil lépe. A nepochybujte, že si to budou pamatovat. Druhá opoziční koalice, respektive její nejvýznamnější část, argumentovat nesouhlasem se snížením daní zaměstnanců o čtvrtinu nemůže. A tak se soustřeďuje na výdajovou stranu a de facto požaduje tupé škrty. Stejné tupé škrty, kterými se v období před deseti lety proškrtala z jedné krize do druhé. Za vzletnými frázemi o úsporných opatřeních se v realitě aktuální rozpočtové situace neskrývá nic jiného než snižování platů učitelům, policistům, hasičům, zdravotníkům, vojákům, pracovníkům v sociálních službách. Navrhovaná receptura znamená ve skutečnosti méně peněz pro samosprávy, méně peněz na investice, méně peněz na podporu ekonomiky a podnikání. Pro mě ani jedna cesta není přijatelná a zástupné argumenty, že novela rozpočtu přináší vládě nějakou vatu, při jakémkoli serióznějším zkoumání prostě neobstojí. Deficit se zvyšuje na 500 miliard korun. V kapitole Ministerstvo zemědělství se zvyšují kapitálové příjmy o 300 milionů korun u Státního pozemkového úřadu. Toto jsou jasná čísla, která má každý z vás k dispozici. Předkládaná novela státního rozpočtu tedy, jak můžete z čísel vidět, neobsahuje jedinou korunu vaty, z čehož nás někteří ekonomové a část opozice neprávem podezírá. Je to novela, jejíž přijetí a nepřijetí rozhodne o tom, zda vyjdeme z krize silní a zdraví, nebo zvolíme cestu krachů, chudoby a nejistoty. Patříme mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Než otevřu bod, hlásí se mi pan místopředseda, pardon, pan předseda Chvojka, takže já mu dám slovo již mezi body. Dobře, děkuji, to je jistě validní návrh, o kterém můžeme hlasovat. Já jsem již svolal kolegy do sálu, nicméně ještě někteří přicházejí, takže já ještě chvíli počkám pro ty, co teď přicházejí. Slyším žádost o odhlášení, odhlásil jsem vás, prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Já myslím, že máme dostatečný počet, který je ustálený... Kdo je proti? Já vám děkuji. Takže já konstatuji, že jsme schválili, že dnes budeme jednat i hlasovat po 19. a 21. hodině. Pane poslanče, prosím.
Já jsem chtěl upravit ten svůj návrh fakticky jenom technicky, aby bylo místo vrácení k přepracování návrh na zamítnutí té novely. Myslím si, že to vyřeší všechny problémy.
Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru je u stolku zpravodajů. Není tomu tak.
Jako první bychom hlasovali návrh pana kolegy Ferjenčíka na zamítnutí novely zákona. V případě, že tento pozměňovací návrh neprojde, budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy tak, jak se k nim kolegové přihlásili v podrobné rozpravě. To znamená, že bychom pokračovali pozměňovacím návrhem pod číslem 7503 pana kolegy Hrnčíře, 7520 pana kolegy... Vždy řeknu, o čem budeme hlasovat, abyste věděli, kolegové, o čem budeme rozhodovat.
Dobrá, já ji nemám před sebou, doufám, že ji máte před sebou vy a jste s ní dostatečně seznámeni. Kdo je proti? V hlasování číslo 30 je přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 165, proti nikdo. Prosím první návrh. Ano, takže návrh na zamítnutí. Návrh nebyl přijat. Prosím tedy, budeme pokračovat dalšími návrhy. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 86. schůzi Poslanecké sněmovny.
Mám tu přihlášku s faktickou poznámkou pana poslance Jana Volného.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Jakoba . Já naopak bych chtěl požádat, abyste zvážili a podpořili projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. On říká, že to spolu nesouvisí, s tím kompenzačním bonusem.